To je odborné rozhodnutí.
Děkuji za dodržení času.
Pane ministře, já jsem nemyslela interpelace. Já jsem myslela tehdy, když byla ta schůze České pošty. Měla jsem tento dojem. Takže tady jsme se nepochopili. A není to o tom, že bych já nějakým způsobem zasahovala. Opravdu to jednání mohlo být, a přiznejme si to, na území České republiky různé.
Paní poslankyně, prosím.
Já děkuju za slovo. Většinou když vidím, kolik jich je omluvených, tak ty interpelace raději ani nedávám. Ale chtěla jsem zareagovat na pana kolegu Haase.
Nyní je na řadě pan poslanec Bělica s poslední faktickou poznámkou. Paní poslankyně, prosím.
Děkuji za slovo. Tak pane ministře, já vám přečtu z facebooku z Libereckého kraje: Dobrá zpráva. Pošta ve Vratislavicích se rušit nebude.
Nyní s faktickou poznámkou pan ministr.
A tu chybu vám tady dokonce jsem schopen vysvětlit, protože jsem tady ten argument čekal. Vratislavice jsou městskou částí a v městských samostatných částech se pobočky nerušily. Ta vratislavická pošta byla vypočítána jako jedna z libereckých pošt a byla na ni uplatňována kritéria mimo kritérií té městské části jako takové. Aby to bylo jasné, tak vám mohu ukázat, že těch chyb skutečně bylo asi pět. A ty chyby, paní poslankyně, prostřednictvím paní předsedající, se stávaly napříč politickým spektrem a napříč toho, kdo v daném městě starostuje, nestarostuje nebo dělá hejtmana. Takže tuto poznámku jsem, doufám, legitimně vyvrátil. Mohu vám ji doložit i fakty a jasným argumentem od České pošty.
Osobně podporuji úpravu občanského zákoníku tak, aby byla narovnána práva homosexuálních a heterosexuálních párů, mimo adopce dětí a zavádějícího názvu jejich vztahu jako manželství. Tradiční rodinu z tohoto pohledu nepovažuji za anachronismus, ale naopak za základní podmínku pro reparaci aktuálně probíhající morální a fyzické devastace naší společnosti.
Takže se připojujete už k návrhu, který přednesl pan poslanec Zdeněk Kettner, pan poslanec Dufek a pan poslanec Juchelka, tak si doplním ještě i vás.
Dámy a pánové, pane předsedající, děkuji za slovo. A navíc to tedy dosti zpochybňuje práci státních orgánů. Tohle si myslím, že je úplně mimo, úplně za hranou. A myslím si, že by to vyžadovalo omluvu.
Děkuji za slovo, pane předsedající.
Já si uvědomuji, že jsem očekával, že kolem toho bude velká diskuse. A tyto děti, které odcestovaly z naší republiky, nikdo neví, kde skončily. Nikdo nezná, kdo si je vlastně koupil. Mimochodem za jedno takové dítě se platilo 60 000 eur. Detektivové to zjišťují a shání informace po celém světě. Podařilo se jim dohledat spoustu, nebo většinu těchto dětí, které třeba byly od nás z té Prahy transportovány do zahraničí.
Přišla mi zpráva od jedné ženy, které si velmi vážím, a ráda bych ji tady přečetla. Já se opravdu modlím, abych jednou neměla dítě, které tohle bude muset řešit.
Já bych chtěl jenom v rámci férové debaty na pana poslance Sílu, vaším prostřednictvím. Spousta gayů a leseb, které ke mně chodí do kanceláře a lobbují za manželství pro všechny, nechce surogátní mateřství. Je proti tomu a je proti tomu, aby surogátní mateřství bylo. A chtějí také, aby bylo uzákoněno, aby nějaký zákon v České republice fungoval.
Prosím.
Tak já jsem velmi ráda, že pan poslanec Síla tady citoval informace, které načerpal z kulatého stolu, který jsme pořádaly s paní profesorkou Válkovou na téma náhradního mateřství. A myslím si, že právě to je ten důvod, proč je potřeba náhradní mateřství v České republice upravit, aby se s dětmi nemohlo obchodovat.
Tak děkuji. A nyní vystoupí paní poslankyně Válková. Já děkuju za dodržení času.
Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte, abych se já také vyjádřila k návrhu, který tady diskutujeme. Můj projev nebude emotivní, bude spíš věcný, neboť bych tady chtěla představit argumenty, proč nejsem pro manželství pro všechny. Jak už tady zaznělo, i ten název je zavádějící, protože to není manželství pro všechny, ale je tady návrh, aby z manželství jako svazek muže a ženy bylo doplněno také o manželství pro homosexuální páry. Takže od propagátorů návrhu umožňujícího manželství osob stejného pohlaví sdružených v iniciativě Jsme fér, slýcháme řadu argumentů...
Ano, paní poslankyně, i vám se budu snažit vytvořit prostor a poprosím kolegy a kolegyně, aby se ztišili.
Pro mě ten princip manželství je daleko hlubší. Manželství historicky je institut, kde společnost předpokládá, že zabezpečí přirozené pokračování společnosti. Proto historicky mu byla dána některá navíc práva, navíc výhody. A proto ta diskuse o dětech je velmi zásadní. Já určitě ten svůj komplexní pohled nedokážu říct ve zbývajících 20 sekundách. Ten princip je skutečně hlubší a ta debata má být hlubší.
Také děkuji. Nyní je na řadě pan poslanec Juchelka a připraví se pan poslanec Zuna.
Není to v silách poslance. Vidíme to například, kdy včera zamítla i s podobnými důvody vláda můj návrh zákona na peněžitou pomoc v mateřství, na úpravu v mateřském příspěvku. A domnívám se, že vláda by mohla postupovat i takto, pokud by například tady některý poslanecký návrh byl ve druhém čtení načten. Krom toho, jak vidíte, tak ani u vládní koalice se neshodnou na tom pozměňovacím návrhu, který přijal, nebo který zpracoval pan poslanec Navrátil. Takže v tuto chvíli já navrhuji tady toto usnesení.
Děkuji, pane poslanče. Vy můžete dát návrh na zamítnutí nebo návrh k přepracování. Takže mám si zapsat oba dva tyto návrhy? Takže oba dva tyto návrhy? Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Zuna. Prosím.
A já jsem se vracel k tomu, že dnes v takové situaci ale rozhodně nejsme. Je naprosto jasné, že pro někoho je důležité, aby ten název byl stejný pro všechny. Já jsem toho zastánce, já podporuji, aby bylo manželství pro všechny. Že je ochoten podpořit stejná práva pro všechny, ale z nějakého důvodu, které tady zaznívají, se mu nelíbí ten název manželství. A proto říkám, pojďme to dnes posunout, abychom se o těch, a neřeknu tedy pojem detail, ale o těch jednotlivých parametrech bavili ve druhém čtení.
Děkuji za dodržení času. Nyní se vracíme k rozpravě. Paní předsedkyně, prosím.
Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já se pokusím jenom velice stručně vyjádřit, proč podporuji právě a jsem spolupředkladatelkou této novely a proč zrovna občanského zákoníku, protože tam si myslím, že je dost často ukryt právě ten zásadní rozdíl. A vrátím se trochu k tomu - protože to není poprvé, co tady tento tisk projednáváme, respektive první volební období, kdy se mu věnujeme - vrátím se k tomu, jak se vyvíjel třeba i můj postoj. Může to být pro někoho třeba zajímavé a inspirace. Nicméně jsem hovořila s lidmi, kterých se to opravdu týká. A vlastně jsem si uvědomila, že je to podobné asi takovým aktům, které děláme my ostatní, když si jdeme registrovat automobil například. Přijde mi to vůči těmto našim spoluobčanům zkrátka nedůstojné. Přijde mi, že z nich děláme občany jiné kategorie. Ale tuto jedinou jim vyčleňujeme, máme na ně speciální zákon. Mně to přijde nedůstojné. Že nelpíme na tom, že se nedá dohodnout nějaká varianta kompromisní. To se může týkat jak tedy práv rodičovských, tak se to může týkat názvu. To asi nikdo nebudeme si lhát. Proto vás chci požádat o to, abyste, byť třeba nebudete potom následně v třetím čtení hlasovat pro tento zákon, nebránili jeho projednávání v dalších kolech. My podpoříme i prodloužení lhůt na to, aby na to bylo opravdu více času. Aby to nebylo tak, že se budeme cítit pod nějakým časovým presem a tlakem. Takže myslím si, že i ten důstojný průběh debaty, za který děkuji a který oceňuji, ukazuje, že tady je vůle. A já věřím, že je na obou stranách, když to takhle budu dělit na dvě strany. Ale může se stát, že nakonec tomu nebudeme říkat manželství, to z té debaty může vyplynout. To tady občas vnímám, že jsou největší výhrady, v těch předchozích příspěvcích, to tak zaznívalo nejčastěji, což se ale dá vyřešit. Jsme tomu otevřeni.
Nyní tedy budeme hlasovat procedurální návrh pana poslance Juchelky o přerušení tohoto bodu a odročení tohoto bodu do doplnění všech souvisejících zákonů, souvisejících s tímto návrhem. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro? Návrh nebyl přijat. Pokračujeme tedy ve faktických poznámkách.
Odpovím několika předřečníkům. A samozřejmě komunikujeme i se zástupkyní hnutí ANO paní Pastuchovou, která je spolupředkladatelkou tohoto zákona, tak abychom našli tady tuto shodu i s hnutím ANO. Protože víme, že postoj SPD je jednotný a tam tedy chápeme, že ta dohoda možná není. To je fakt, který teď nastává. A tam si myslím, že je tedy jednoznačný prostor pro to se dohodnout. Takže to je za mě určitý příslib, který možná může rozhodnout -
Je to velmi nedůstojné! Paní předsedkyně tady překřikuje celou Poslaneckou sněmovnu.
Jenom stručná reakce na předřečníky, kteří se bojí toho, co je možné, není možné.
Také děkuji. Nyní je na řadě pan poslanec Zuna. Všechno faktické poznámky. Připraví se paní poslankyně Urbanová.
Zákon o registrovaném partnerství vnímám jako nevhodný zákon, svým způsobem i jako přežitek. A myslím si, že většina z nás se tady shoduje na tom, že registrovat lidi je nežádoucí. Registrujeme auta, registrujeme zvířata na výstavě a podobně, ale rozhodně bychom neměli registrovat lidi.
Také děkuji, za dodržení času. Prosím, paní poslankyně.
Takže nebojte se, ten prostor tam je i za mě, ale já o tom také budu chtít přemýšlet.
Nyní je na řadě pan poslanec Mašek a připraví se paní poslankyně Válková. Nyní prosím paní poslankyni Válkovou a připraví se paní poslankyně Ochodnická.
Také je manželství v občanském zákoníku, takže tady jsme na správné cestě. To je první statement. Vidím tady pana kolegu Nachera? Nevidím, vaším prostřednictvím. A my jsme na to nepřišli. My jsme za půl roku nepřišli na vhodný ekvivalent. Nejsme tedy jazykovědci. Čili my to nespasíme názvem. My to opravdu budeme muset hlasovat.
Připraví se paní poslankyně Zajíčková. Prosím.
Moc si vážím toho, pane kolego Haasi, že jste ten dotaz položil, protože je fér. A je fér vám na to odpovědět. A sama za sebe teď mluvím, ráda odpovím, protože samozřejmě sémanticky to slovo manželství můžeme vnímat každý jinak. Já na rozdíl od kolegy Munzara ho vnímám jako symbol. A je potřeba si říci, že je-li něco symbolem, tak to každý cítíme úplně jinak. Pokud je manželství pro někoho symbolem, já to respektuji, já to tak nemám. A proto jsem moc ráda, že právě ta pracovní skupina, kterou vede paní předsedkyně, existuje. A to je pro mě třeba to zásadní, stěžejní, o čem celá ta novela pro mě symbolicky, ale i lidsky je. A to jsem tady chtěla zdůraznit. Takže ano, manželství na rozdíl od kolegy Munzara vnímám v té rovině symbolu sémanticky, a pro mě symbolem není.
Takže já to nekritizuji, ale říkám, buďme racionální, jsme v 21. století. Pusťme tu normu do druhého čtení.
Děkuji. Nyní je na řadě paní poslankyně Urbanová s faktickou poznámkou a přihlášen dál je pan poslanec Kubíček.
Dobré dopoledne, kolegyně, kolegové. K tomu argumentu, co bude za těch pět let, kdo si bude co přát. Tak já mám tady takovou výzvu. Já si myslím, že to nebude vůbec nikdo. Tím pádem toto asi nehrozí za těch pět let, byť tady možná budeme v jiné sestavě. Takže prosím, neargumentujme falešně, protože to bychom mohli dělat úplně u všeho. Příště schválíme, že budou mít povinně vesty a tak dále. Myslím si, že to opravdu sem do té debaty nepatří.
Také děkuji. Nyní je na řadě pan poslanec Kubíček a připraví se pan poslanec Dufek. Prosím.
Tak děkuji za slovo. No, paní poslankyně to teď rozsvítila. To je přesně to, co se nemělo stát. A myslím si, že bychom měli se oprostit od těch maličkostí - manželství, partnerství a tak dále. Pojďme vyřešit tu technicitu té normy. A je to přesně obráceně.
Také děkuji. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Dufek a připraví se paní poslankyně Ochodnická.
Já už nevím, jak mám být racionální. Všem se omlouvám, kterých jsem se dotkl, že jsem dal nějaký historický argument. To znamená, zůstává mi jeden argument. To manželství je vztahem mezi mužem a ženou a máme to tak v zákoně. A proč já bych měl vést diskusi o tom, že to je jinak? Tak proč já bych měl tady trávit stovky, tisíce hodin o tom, že mi někdo řekne podívejte se, to je deska dřevěná?
Děkuji za dodržení času. Nyní paní poslankyně Ochodnická, připraví se paní poslankyně Šebelová, všechno faktické poznámky. Paní poslankyně, prosím.
Kolegyně, kolegové, já bych chtěla jenom zareagovat na to, co bude za těch pět let. Nikdo nepřemýšlí nad tím, co se stalo špatně a co se stalo dobře. A myslím si a dovolím si tvrdit, že to takhle funguje v každém parlamentu, v každé společnosti a v každém státě. A byla jsem moc ráda, že jsem i díky vám měla příležitost právě tohle slyšet a zažít, protože to byla další část mých otevřených očí a jsem za to velmi vděčná.
Děkuji za dodržení času. Paní poslankyně, prosím.
Děkuji za slovo, paní předsedající. Protože se to týká každého z nás, když vezmeme naše užší rodiny nebo širší rodiny. Takže právě proto. I když si někteří myslíme, že to není možné, že nám se to nemůže stát, přece nám by se to nestalo... Děje se to, je to úplně normální, nemůžeme to ovlivnit. Protože práva, lidská práva jsou opravdu jenom jedna. A za mě je to opravdu diskuse o lidských právech a je to diskuse o tom, aby měli všichni možnost volby. A my jsme i připraveni v rámci diskuse v rámci druhého čtení diskutovat o tom, že možná pro někoho je ten název manželství tak nepřekonatelnou metou, že... pojďme najít jiný důstojný název. A já tady za sebe říkám na mikrofon, že také bych klidně možná raději byla celoživotní, životní partnerkou než manželkou. Děkuji vám za pozornost.
Také děkuji za dodržení času.